Máme vládu. Ano. Ten měl takového skvělého státního tajemníka, že mu řídil celé ministerstvo! To je zákon o státní službě. Stát není firma, bohužel.
Dále bych se rád zeptal na připravované IT projekty napříč rezorty. Mnoho z nich má v plánu obnovu hardwaru a softwaru IT infrastruktury a serverů, případně výstavbu datacenter. Chtěl bych se zeptat, zda je již v těchto projektech počítáno s existencí nedávno schváleného eGovernment cloudu, který by měl právě přístup k podobným projektům změnit a zlevnit, protože infrastruktura bude moci být sdílená pro celou veřejnou správu.
Také děkuji. Připraví se paní poslankyně Balcarová.
Děkuji za slovo. Je mi velmi líto, že tady paní ministryně už opět není. Bohužel je to čím dál častější, že Ministerstvo práce není možné interpelovat osobně. Já jsem se tématu dlouhodobých pěstounů věnovala už několikrát. Ptala jsem se na to v průběhu posledního roku již dvakrát a dozvěděla jsem se naposledy před měsícem, že do doby, než dojde k realizaci nějakého obsáhlého informačního systému, lze vytvořit alespoň jednoduchou centrální databázi na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí. Já to chci takto odcitovat, že oficiální odpověď je, že lze vytvořit jednoduchou databázi těch osob. To si asi umí představit každý z nás, kdo tady je, akorát jde o to, zda to MPSV udělá. To je ta jednoduchá otázka, na kterou chci od MPSV odpověď. Zařídíte to? Uděláte centrální evidenci?
Děkuji. A já prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci velký bazar hmotných rezerv České republiky.
Vážený pane ministře, obracím se na vás s kauzou rozprodeje kovů ze skladů státních hmotných rezerv. Ptám se, o co tady vládě, potažmo Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu jde. Říkáte, že rezervy kovů jsou přežitek a že je potřeba aktualizovat zásoby na současné potřeby. Jaksi vám to ale dohromady nezapadá. Až nyní se od vás dozvídáme, že si na státní hmotné rezervy posvítíte a zpracujete analýzu. Přitom už ale ve státním rozpočtu máte rozprodej kovů za 2 miliardy daný, tedy myslím na příští rok a další. Nedělá se první analýza, a až po jejím hodnocení se majetek prodá a počítá se s příjmy z jeho prodeje? Poněkud silné vyjádření od ministra, který za průmysl zodpovídá! Chcete nám říci, že v případě krize nemáme na území České republiky hutě a ocelárny, které by si s těmito kovy poradily? Dále říkáte, že by se měly tyto zásoby nahradit novými, ale peníze na to státním hmotným rezervám nenecháváte. Odvedete ty 2 miliardy do rozpočtu, kde se rozpustí, a myslím si, že se vláda bude ošívat, když na doplnění hmotných rezerv nejsou v rozpočtu peníze. Aby toho nebylo málo, přece dříve, než se hmotné rezervy prodají, tak ministerstvo, které za ně zodpovídá, tedy to vaše, musí změnit svůj krizový plán. Z tohoto plánu vyplývá tato potřeba kovů. Už jste zadal změnu krizového plánu ministerstva, nebo v tomto případě čekáte až na výsledky analýzy? Není přece možné, aby se kovy nejdříve prodaly, a až potom se měnily krizové plány.
A pan ministr bude odpovídat. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně další. Děkuji za dotaz. Domnívám se, že se mýlíte, protože kovy a diskuze o jejich rozprodeji začala dávno předtím, než jsem byl na tomto rezortu. Bylo o tom rozhodnuto před mnoha lety právě z důvodu toho, že se dospělo k závěru, že kovy nejenom že nebyly nikdy využity, ale tyto kovy, podotýkám, nikoliv vzácné kovy, ale kovy jsou skutečně přežité. Od té doby si to všichni přehazovali jako horký brambor. To není dneska o analýze. Kovy skutečně pro průmysl nepotřebujeme. Co je pravda, to je věc jiná, je to, co se za to bude kupovat. To smysl dává. Zásoby kovů kritizujeme, protože tvrdíme, že jsou v tuto chvíli nepotřebné. To, že vyprodáváme, neznamená, že tam nebude nikdy nic dalšího, ale ono to jinak nejde.
Protože vím, že se plánuje výstavba několika věznic.
Tak pane poslanče, samozřejmě plánujeme rozšíření věznice Jiřice, která, jak je známo, se nazývá otevřenou věznicí. Byli jsme se podívat nyní i v Drážďanech a v Lipsku, kde mají podobné projekty, tak budeme postupovat touto cestou. Jinak chceme odbřemenit těm věznicím, takže v současné době propaguji elektronické náramky, které se plně nevyužívají. A samozřejmě prevence.
Je to vyjádření malé neúcty k té vládě. Nicméně má otázka bude rychlá a přímá na pana ministra. Budete nějakým způsobem na to připraveni? A jedna informace, která je důležitá. Ze soboty na neděli má vlastně mrznout, má padat sníh.
To je opravdu hodně otázek. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. Skutečně je to řada otázek. To by muselo být několik interpelací, abych na to mohl vůbec v tom časoprostoru odpovědět. Já bych to vzal odzadu. Řekl jsem, že tam nebudou, a nejsou tam. Na jediném úseku svodidla ještě zůstala, je to 500 metrů u Hvězdonic. Ta budou odstraněna tento víkend. Takže silničáři jsou připraveni. V dotčeném úseku u Humpolce máme připraveny dva posypové vozy, které jsou připraveny předsolovat. Možná jste zaznamenali všichni počasí, které bylo z 12. na 13. listopadu. Já jsem byl o víkendu těsně předtím zkontrolovat silničáře. Byl jsem v Bernarticích, což je jedno ze středisek Správy a údržby silnic, kde se silničáři připravovali a připravují na zimu. Mají tam posypové vozy. Bohužel nekázeň řidičů. Prosím, pokud pojedete po dálnici, po silnici a uvidíte posypové vozy silničářů, nechte je dělat svoji práci tak, aby silnici zprůjezdnili a zprůjezdňovali. Všude tam lítal sníh. A nyní k mýtu. Možná se ptáte, proč převzalo Ředitelství silnic a dálnic tento mýtný systém, a to z toho důvodu, že byť mýtnou smlouvu soutěžilo Ministerstvo dopravy, v loňském roce na podzim byla celá mýtná smlouva postoupena na Ředitelství silnic a dálnic. Tato částka by měla být uhrazena postupně ve splátkách v průběhu tří let. Já vám ukážu tady tabulku, vážený pane poslanče, jak se vyvíjely počty registrovaných vozidel. Tuším, že to bylo kolem 24. října. V zásadě to trvalo přibližně pět minut. My samozřejmě vnímáme to, že nelze vyloučit, i díky počasí -
Čas, pane ministře, bohužel. Pan poslanec položí doplňující dotaz. Tak prosím, pane ministře.
Upozornili jsme řidiče a dopravce, že na hraničních přechodech hrozí kolony, které budou tvořit kamiony - my označujeme nezodpovědných dopravců, kteří se včas nezaregistrovali. Toto nemůže nikdo nikdy vyloučit. Nechceme nic podcenit a na situaci se maximálně připravujeme. V nepřetržitém provozu je 15 mobilních registračních pracovišť, která registrují vozidla přímo na odstavných parkovištích. Ale abych jenom nekritizoval a nebyl kritický k těm dopravcům, které my označujeme jako nezodpovědné. Mýtný systém spouštíme ze soboty na neděli. Je dohoda s okolními státy, zejména se Slovenskem a s Polskem, že v případě, že se budou tvořit kolony a budou plné odstavné plochy na území České republiky, nebudou sem další kamiony vpouštěny.
Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedající. To, o čem budeme dneska rozhodovat, má dvě fáze. Jedna je čistě právní, druhá je věcná. Podle těchto kritérií úmluva spadá právě do kategorie prezidentských smluv v souladu s článkem 49 písm. e) Ústavy. Dodatečná ratifikace úmluvy nemá žádné dopady na mezinárodní závazky České republiky ani vnitrostátní právní předpisy. Jedná se o rysa balkánského, ale tento druh se v České republice nevyskytuje, a proto tato změna nemá žádný dopad na závazky České republiky vůči Bernské úmluvě. I v tomto případě bych vás rád poprosil o podporu tohoto návrhu.
Děkuji, pane předsedající.
Pan zpravodaj? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Dalším bodem je Dalším bodem je Někdo se hlásil s přednostním právem? Pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Dalším bodem je
Dámy a pánové, prosím o klid! Upozorňuji také všechny přítomné, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Technicky bych vás chtěla seznámit ještě s tím, co tento návrh obsahuje. Město Praha, starostové i obyvatelé obcí z povodí Berounky vyžadují toto vyjmutí již od roku 2015, kdy bylo vysloveno společné nesouhlasné stanovisko dotčených obcí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou vás prosím o to, abyste se ztišili, abychom slyšeli, co nám paní navrhovatelka říká. Děkuji vám.
Tento investiční záměr splavnění by vyžadoval rozsáhlé úpravy koryta řeky, vybudování několika vodních stupňů a rovněž tak není prokázána ekonomická výnosnost tohoto záměru. Nelze také opomenout negativní dopad na životní podmínky obyvatel v této lokalitě. Tímto návrhem novely zákona upřednostňujeme zachování krajiny podél řeky a přírodního dědictví nad možností splavnit řeku pro větší lodě, jejichž přínos není adekvátní vzhledem k tomu, jakou škodu by mohl napáchat v krajině.
Děkuji za slovo. Já z pozice zpravodaje budu k tomuto návrhu velmi stručný. Při přípravě podkladů jsem komunikoval s tím, koho se to týká asi nejvíce z pohledu státní správy a investorských organizací, a tím je Ředitelství vodních cest, konkrétně pan ředitel Fojtů. Zdůvodnění je jednoduché. Taková je dohoda toho regionu s Ředitelstvím vodních cest.
Nyní otevírám obecnou rozpravu. To jsou v tuto chvíli přihlášení do rozpravy.
Děkuji za slovo.
Pokud nenastane, musím v souladu s jednacím řádem jmenovat jednotlivé poslankyně a poslance, kteří neumožňují projednávání tohoto bodu.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl říct, že to je nedůstojné divadlo! Má nás jako tady do počtu, nebo já prostě si to nedokážu představit. Nebo budeme tady čekat, jestli někdo z nich milostivě přijde, nebo nepřijde, nebo jak to bude dál, tedy?
Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Dobrý den, pane předsedající, paní a pánové. Děkuji.
Já reflektuji, takže do 13 hodin předseda klubu...
Důvody jsou zřejmé. Jezy nebo zdymadla, s nimiž se počítá v generelu splavnění, by také měly negativní vliv na říční živočichy, což uváděla již paní poslankyně Krutáková. Dovolte, abych citovala pana starostu Filipa Kořínka z Černošic: Naše volání po tom, aby se řeka Berounka nesplavňovala, je v souladu s tím, co říká hlavní město Praha, co říká povodí, co říká Ministerstvo životního prostředí. Vlastně pouze Ministerstvo dopravy pracuje s tím, že v zákoně o vnitrozemské plavbě je Berounka vedena jako splavnitelná. Dodává takto i pan starosta Filip Kořínek z Černošic. A ještě dodala: "Nechceme, aby z Berounky vznikl kanál. Máme krásné přírodní meandry a najednou bychom si je chtěli ničit? To nedává z protipovodňového hlediska vůbec žádný smysl." Děkuji moc.
Děkuji. A protože jste se nehlásili písemně, ale všichni z místa, tak zopakuji pořadí řečníků. Nejprve s přednostním právem pan ministr Kremlík, potom poslanci Munzar, Bendl, Pávek, Feranec, v tomto pořadí. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jak tady padlo ze slov paní poslankyně Kovářové, stanoviska úředníků jsou k tomuto poslaneckému návrhu negativní.
Vzhledem k tomu, že je stále historicky zařazena do toho seznamu, objevují se neustále různé generely, studie, analýzy a podobně, které se snaží naplňovat toto splavnění, a to všechno stojí zbytečné peníze daňových poplatníků. Paní kolegyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího už tady vyjmenovala všechny ty obce.
Děkuji. Pan poslanec Bendl.
Týkalo se to přehrady na Berounce, kde on silně, stejně jako já a řada představitelů obcí, říkal, že přehradu na Berounce nechceme. Respektive souhlasím s tím, aby tento návrh prošel.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Koneckonců jsem ho podepsala. A opravdu je třeba potvrdit to, co tady řekla kolegyně Kovářová. Já pro něj budu hlasovat.
Následuje faktická poznámka pana poslance Adamce.
Já bych řekl, že je to proti zdravému selskému rozumu.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou příjemné dopoledne. Žiji v dolním Povltaví. V Černošicích jsem měl dlouhá léta chatu a znám dolní tok Berounky velmi dobře. Je to jeden z nejkrásnějších koutů Čech a rozhodně stojí za to si ho zachovat. Naopak sebereme něco našim dětem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. K omluvám, které už byly načteny, přibyly další. Pan poslanec Veselý má zájem vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to návrh ze zahraničního výboru. Je to nekonfliktní návrh. Pro nás, pokud tu dohodu schválíme, to nebude znamenat žádnou legislativní zátěž, ale naopak nám to umožní vstoupit do dialogu mezi EU a Latinskou Amerikou, což je určitě náš zájem. Takže tímto si dovoluji Sněmovnu požádat o předřazení tohoto bodu.
Ano, děkuji. Dále se přihlásil pan předseda Faltýnek.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Vzhledem k tomu, že jsme projednali vlastně všechna třetí čtení, která šla projednat včera, tak nám vzniká určitý prostor zítra dopoledne. Současně bych si dovolil zařadit do pořadu schůze nový bod. Děkuji za pozornost a za podporu.
Děkuji. Takže budeme postupně hlasováním rozhodovat o tom, kterým z návrhů Poslanecká sněmovna vyhoví. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní jsou zde návrhy, které přednesl pan předseda Faltýnek. Pak je tam návrh na zařazení nového bodu, ale o tom bych nechal hlasovat zvlášť. Ptám se, zda o těchto bodech, které jsem nyní četl, můžeme hlasovat dohromady - nebo si někdo přeje oddělené hlasování? Nepřeje, takže budeme hlasovat dohromady. Návrh byl přijat. Nejprve prosím budeme hlasovat pouze o zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?